Proto jsem taky požádal již v únoru 2019 Ministerstvo financí na podvýboru pro digitální ekonomiku, aby začalo připravovat národní legislativu. To mělo podpořit hledání společného řešení na jednání Ecofinu. Upozorňujeme ovšem na naše dobré ekonomické vztahy se Spojenými státy, odkud pochází většina vlastníků společností, na které by daň dopadla. Samotné projednávání může podpořit tlak k nalezení mezinárodní dohody.
Nyní se mi hlásil s přednostním právem pan ministr Petříček a potom se připraví paní poslankyně Věra Kovářová.
Takže principiální shoda zde existuje. Podobná daň platí od počátku letošního roku v Itálii.
Jestli mě pan předseda Stanjura bude poslouchat, budu ráda. Také oceňuji to, že tady vedeme po dlouhé době konstruktivní debatu. Od roku 2013 se dojednává. My jsme aktivní. Loni, když Bruno Le Maire, ministr financí Francie, přišel s evropským řešením, tak jsem to taky velmi aktivně podpořila. Nedalo se to. Sedm let jednání. A Spojené státy americké při vší úctě to mají v rukách. Vy jste jmenoval ty firmy. To jsou firmy americké. Není to cíleno opravdu, není to šito na míru těmto firmám, i když samozřejmě tam některé z nich spadnou. A USA to mají v rukách. My jsme právní úpravu na technické úrovni řešili i s ambasádou USA. Vysvětlovali jsme jim tuto právní úpravu. Takže my nemáme žádnou oficiální informaci, že by se vůči nám něco chystalo. Technická spolupráce tam byla.
Samozřejmě že ano, ale všem. Samozřejmě že je to správně, ale nestačí to. Kdo z nás by vědomě ztěžoval mladým nějaké postavení třeba na hypotečním trhu? Ale to nám nesmí stačit. Takže když je vám 37 nebo 38 nebo 39, a teď bych mohl pokračovat, tak už nejste tak dobrý klient? Nebylo by tedy řešením, když se tak bojíme o ty banky, jak to tak blbě dělají, že by pan guvernér a jeho instituce byla jediná, kdo by poskytoval hypotéky? Kolik jich je? Když jiné skupiny píšou zákon pro sebe, tak mnozí poslanci říkají: pozor, pozor, ten, koho se to týká, vám připravil pozměňovací návrh, ten, koho se to týká, napsal ten návrh zákona. A tady si Česká národní banka napíše zákon o České národní bance a málem každý kritik je označován za někoho, kdo by k tomu vystupovat neměl. Velmi často slyšíme z úst guvernéra, a já to rád slyším, náš bankovní a finanční sektor je zdravý. Já klidně řeknu svoji osobní vzpomínku. A už mi nebylo 36, už jsem byl starší. Proč to vlastně vůbec řešíme? V těchto měsících a letech platí doporučení České národní banky. Pane guvernére, je to tak? Tak já bych chtěl od vás slyšet informaci, zda máte vyhodnoceno, jak se komerční subjekty řídí doporučením regulátora. Postupují podle toho? Řešíme problém Spojených států z roku 2010 v České republice v roce 2020 - Lehman Brothers? Co to má se situací v České republice společného? Vůbec nic. Určitě podpořím návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek. Ano, předložil. Pan poslanec Martínek předložil návrh na vrácení tohoto materiálu k dopracování.
Nemáme problém se špatnými úvěry.
A nyní prosím pana poslance Juříčka a připraví se pan poslanec Kalousek.
Dobrý den, dámy a pánové. V podstatě jde o tu částku, protože tam vyčuhujeme. Ono už to tady zaznělo. OECD šest let nechtělo jednat a teď, když je to na stole, tak samozřejmě už to vyvolává reakce.
Děkuji. Podotknu, že ten návrh na prodloužení o 20 dní zde je. Samozřejmě lze předložit i návrh na prodloužení delší.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Poznámka první. To ano, to si pamatuji. Byl to sice nešvar, ale takový zavedený nešvar. Ale abychom měli v prvním čtení návrh zákona, s jehož příjmy počítá rozpočet, který byl schválen před měsícem, tak to si ještě nepamatuji, to je precedens, který tady máme poprvé, a já bych velmi prosil, aby to bylo naposledy. To je opravdu mimořádný nešvar. Takže to byla poznámka první. Poznámka druhá se týká fiskálního dopadu do veřejných rozpočtů, který bude plus. Ale pokud nám jde opravdu jenom o spravedlnost, tak proč na druhé straně není nějaký návrh, který by udělal fiskálně neutrální dopad? Proč, když v zájmu spravedlnosti v případě digitální daně zvyšujeme příjmy státního rozpočtu a zvyšujeme celkovou míru zdanění v zemi, proč jsme museli tolik trvat na tom, že lidé budou platit větší poplatky na katastrálním úřadu? Proč jsme nemohli když ne zrušit, tak alespoň snížit ve stejném finančním objemu třeba daň z převodu nemovitostí nebo jakýkoliv odvod vázaný na pracovním místě? Bohužel tímto přístupem vláda oslabuje své argumenty, které tady nějaké relevantní jsou, a zesiluje ten argument základní, který jsme tu mnohokrát opakovali už při projednávání daňového balíčku, že primárním cílem je vydrancovat co nejvíc peněz do veřejných rozpočtů. A jsem ochoten připustit i to, že digitální daň tím nástrojem je. Přál bych si samozřejmě, kdyby to někde jinde bylo kompenzováno snížením a podobně.
Mně by tohle dávalo nějaký smysl, kdybychom se bavili o běžném zákoně. Ale myslím, že ta řešení jsou snazší, než to vzít a přepsat volební zákon do ústavního zákona.
Tak.
To je v zákoně.
Pan ministr? Pan zpravodaj? Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Návrh byl zamítnut. Další hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se táži - navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Prosím.
Děkuji. Já jenom, protože bych chtěl, aby tedy pokud snad nakonec tedy zavedeme ty stálé poslance, tak bych chtěl, aby měli tedy vazbu ideálně na jeden kraj a jednu nebo nějaké omezené množství obcí s rozšířenou působností, tak bych chtěl navrhnout, abychom to přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak aby se tam ty hranice mohly prodiskutovat.
Já se táži do pléna, zdali je tady ještě nějaký návrh na přikázání. Takže budeme teď hlasovat dvakrát. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o přikázání komisi pro Ústavu.
A jak vypadala jízda po dálnici, pokud oni jeli v tomto pravém pruhu takto za sebou, tak jak by jezdili při úplném zákazu? Mezi nimi bylo pár zoufalců, kteří se klepali, aby kamionu neselhaly brzdy, a zbytek jel v levém pruhu. Mimochodem, od Poděbrad do Prahy. Tak se to opakovalo třikrát. Oni se samozřejmě oprávněně bojí, že ty kamiony budou jezdit jinudy, než mají. A podle mě to bylo správně, protože podle mého názoru tímto způsobem se tento problém vyřešit nedá. A já chci říct, že ono to vypadá velmi hezky, a zase, jako dobrý nápad, ale ten výsledek podle mě dobrý nebude a doporučuji všem, kteří si myslí, že to je správně, aby se podívali na mapy, kudy ty kamiony pak budou moci jezdit. Tomu rozumím, nicméně takto paušálně je to špatně. Hledejme jiná řešení. A všechno to vzniklo jenom proto, protože tady někdo něco slíbil a nedodržel.
A ještě mě upozornil pan poslanec Vácha, že byl přihlášen do diskuse před přerušením, takže předpokládám, že se nějak podaří tu diskusi uzavřít. Nyní faktická, pan poslanec Koten.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Chtěl bych zareagovat alespoň trochu na svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Je to samozřejmě na dodržování dopravních předpisů, což se samozřejmě neděje.
Další faktická poznámka, pan poslanec Vondrák, poté pan poslanec Adamec.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jsem přesvědčen o tom, že tranzitní kamionová doprava na dvojky a trojky nepatří. Já vím, že je tam kilometráž nějaká navíc, ale to, co se děje na dvojkách a trojkách, jak se tyto cesty likvidují, jak ohrožují v podstatě místní komunikace, je více než zjevné. A já se proto přikláním k tomu, abychom systémově tuto dopravy na dvojkách a trojkách zakázali a ve výjimečných případech ji povolili. Nikoliv naopak.
Já budu reagovat na to, co tady padlo, nejdřív na pana poslance Vondráka. Běžte se tam večer podívat. Jede jeden kamion za druhým a všichni mají výjimky. Já si myslím, že cesta zákazu a pak výjimek v tomto případě neobstojí. A řeknu proč. Dneska všichni chceme to zboží v těch krámech. Ať to jsou tranzitní kamiony, které zajedou někam, kde vyloží, naloží a jedou dál.
Prosím, máte slovo.
Děkuji pěkně za slovo. Já chci zareagovat na slova pana guvernéra, respektive se ho zeptat. To je první otázka. A třetí věc k té finanční stabilitě. Vždyť to přece není pravda. Kapitálová přiměřenost, celá řada dalších nástrojů, kterými Česká národní banka finanční stabilitu bankovního sektoru v České republice řeší, tak těch má Česká národní banka celou řadu. Myslím, že to bude poměrně vysoké číslo.
Znova upozorňuji, že čas vymezený na faktickou poznámku je dvě minuty.
Právě proto jsem si nevzal faktickou připomínku. Nicméně tím pádem ty otázky padly dvakrát, pan guvernér dvakrát neodpověděl. To takhle můžu z toho jakoby přečíst, nicméně my jsme se oba dva ptali, jak se řídí komerční banky dneska doporučeními České národní banky, a na to jsme odpověď nedostali. Tak já zkusím okomentovat, případně se zeptat na jeho vystoupení. Myslím si, pane guvernére, že to přirovnání s tou přírodní katastrofou a krizovým řízením prostě nesedí. Pokud tady někdo obhajuje návrh zákona a současně říká "pokud si myslíte, že když ten návrh zákona schválíte, že se něco změní, tak se pletete", no tak pak se musíme ptát, když se nic nezmění, k čemu to vlastně potřebujeme. Pan guvernér říká, a v tom má pravdu, že z těch tří ukazatelů nemusí použít všechny tři současně. Ale mohou. To je mi sympatické. Bezesporu nová regulace je pro regulátora novou kompetencí. Problém, na který pan guvernér poukázal velmi správně, jsou pobočky těch bank. To si myslím, že je věc, kterou bychom měli zvažovat, a to řešení úplně jednoduché není. To já připouštím. Mně se to prostě nezdá. Takže já jsem pochopil - a možná mě pan guvernér opraví - z jeho vystoupení, že nemáme problém na hypotečním trhu. Nemáme problém v České republice na hypotečním trhu. Bude se to kalibrování, nastavování týkat pouze nových hypotečních úvěrů?
Takže toto je naše pozice. A chceme to odečíst z té základní odečitatelné položky k dani, kterou platí každý český člověk. Když se tedy podaří snížit nebo zdanit internetové giganty tak, aby to dostali čeští občané.
Vystoupení vyvolalo faktické poznámky. Jako první pan poslanec Benešík, s druhou pak pan poslanec Kalousek.
Podobné stanovisko jak většina z vás zastává i KDU-ČSL. Tento byznys je potřeba danit. A pokud tady máme globální podnikání, a my ho tady máme, a jestli se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, tak je dobré, a evidentně se ukazuje, že by bylo dobré, aby bylo také globálně zdaněno, nebo alespoň zdaněno podle pravidel, která respektuje a používá většina. Takže ona ta globalizace je trošku dvojsečná. To jsou obrovské rozdíly. A myslím si, že těch několik měsíců, kdy ten zákon může být podstatně kvalitnější, protože si počkáme na tu dohodu, rozhodně stojí za to.
Také děkuji.
Panu poslanci Nacherovi děkuji za upozornění na chybu, kterou jsem řekl.
To byly všechny faktické poznámky a v tuto chvíli poslední. Já se omlouvám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A proto bych chtěl i poprosit a požádat všechny, aby podpořili můj návrh na prodloužení lhůty na projednávání ve výborech.
Děkuji.
Rovněž oceňuji poměrně věcnou diskuzi o návrhu na zavedení digitální daně. A jdeme na to cestou, že vymýšlíme daň, kterou je zatížíme, kterou je poškodíme. A tu spravedlnost hledáme v tom větším zdanění. No, to asi nebude náhodou. Protože když se podíváme na ten trh, tak největší globální firmy jsou samozřejmě ve Spojených státech. Díky tomu jsou Spojené státy mnohem inovativnější než Evropa a samozřejmě tyto firmy přispívají k tomu, že Spojené státy rostou... Děkuji pěkně.
Tak, a nyní se neklid přesouvá do celého sálu. Děkuji.
O tom tady doposud ještě nikdo nemluvil. Když ale připustím, že to je cesta trošku trnitější, náročnější a že tu nespravedlnost je potřeba řešit rychleji, a přistoupím na tuto argumentaci, tak je podle mého názoru naivní si myslet, že Česká republika jako ostrůvek v rámci Evropské unie přijde se svým jedinečným zákonem o digitální dani, se svou jedinečnou konstrukcí této daně a se svou jedinečnou sazbou daně, aniž by to byl nějaký úzus v rámci celého našeho regionu, v rámci celé Evropské unie, a budeme si myslet, že Spojené státy tento náš individuální krok budou akceptovat. A to ještě doplním, že Francie počítala se sazbou daně tříprocentní. Takže tříprocentní sazba ve Francii vedla k velmi ostré reakci ze strany Spojených států a k riziku toho, že vznikne další vlna celních válek. A my přicházíme se sedmiprocentní sazbou.
Hospodářský výbor doporučuje. Hospodářský výbor doporučuje.
Hlasování číslo 28, přihlášeno je 183 poslanců, pro 179, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Tímto jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a teď budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nejprve se zeptám pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení. Já děkuji za velmi stručné vystoupení.
Děkuji, pane předsedající.
Úroveň hluku je příliš vysoká.
Děkuji, pane předsedající. Jsou tam dva pozměňovací návrhy, které se týkají práv našich občanů v zahraničí hlasovat v evropských volbách. Děkuji za pozornost.
Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu ve třetím čtení. Pan zpravodaj chce vystoupit v rozpravě? Pokud jsem zaznamenal, tak tyto návrhy předneseny nebyly.